Také se díváme na to, jaký to bude mít dopad na životní prostředí. A teď vláda, minulý týden, respektive tento týden, rozhodla o tom, že ve čtyřech lokalitách zahájíme takzvanou studii proveditelnosti. Není taková přehrada ani ve výhledu příštích několika let, že bychom se touto variantou chtěli zabývat. V tento okamžik mluvíme o těchto čtyřech.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. To není ve fázi, že by o ní nikdo nevěděl, pouze se třeba v oblasti Ministerstva zemědělství teoreticky o něčem takto přemýšlelo, ale existuje studie, kterou představilo Povodí Vltavy jednotlivým obcím. Ta studie se týká přehradní nádrže, respektive retenční nádrže, tudíž nikoliv přehrady, která by trvale udržovala vodu, ale přehrady, která by zastavovala vodu v případě povodní.
To přece nemůže. A druhá stránka věci je ta, co když náhodou havaruje. Kdo to všechno bude potom platit a kdo ponese následky této havárie?
Děkuji panu poslanci Adamcovi a ptám se pana ministra, jestli chce v otevřené rozpravě odpovědět.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Není k tomu ani důvod, neboť zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel není totéž co výcvik žadatele o řidičské oprávnění v autoškole. To znamená, není potřeba tady tato plocha. Jak už jsem říkal, k provedení té první části zkoušky z praktické jízdy na motocyklu není nutné oproti výcviku žadatelů vykonávat zkušební úkony s vyloučením jakéhokoli provozu. Doposud probíhala s přítomností zkušebního komisaře na motocyklu. To znamená, že z tohoto pohledu tady nevyplývá žádná povinnost vlastnit tuto plochu pro obce s rozšířenou působností. Ano, je to mírná komplikace pro autoškoly, které tento výcvik provádějí, protože ty takovou plochu musí využívat, buď ji musí vlastnit, nebo musí mít přístup na takovouto plochu, která tam je určená. Samozřejmě trošku problém byl, že jsme tu vyhlášku nevydali úplně nejdřív. Já teď úplně nevím, jak bychom mohli lépe pomoci. Tam jsou dotační tituly na podobné věci.
Děkuji.
Děkuji.
Samozřejmě stát se může cokoli.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi.
Já osobně tento krok považuji za čirý populismus, který reaguje na aktuální dění kolem pražské školy Na Třebešíně a systémově je prostě špatně.
Pokračujeme interpelací pana poslance Jana Farského na omluveného ministra Martina Stropnického. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Z doby, která uplynula od 17. listopadu, i z období, kterého se tento zákon týká, je zřejmé, že mnozí odcházejí, a že jim tedy tato rehabilitace osvědčením není poskytnuta.
To v praxi znamenalo, že pokud nebyla před jezem umístěna zákazová značka, bylo možné jezem nebo propustí proplout na vlastní nebezpečí. Zkušenost vodáků je taková, že znaky umožňující splouvání se téměř nevyskytují, takže nastupuje povinnost vyžádat si souhlas správce konkrétního jezu. Takže bych se, pane ministře, na to rád zeptal. Předpokládám, že jistě nebylo ničím záměrem vyhnat vodáky, skauty, dětské oddíly a vůbec všechny milovníky vodního rekreačního sportu z našich řek.
Pan ministr je připraven odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo. Je to poslední interpelace na vás dnešního dne.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych na úvod rád řekl jednu věc. Důvod je jednoduchý. Novelizace je dohodnuta i s Ministerstvem zemědělství. Plutí přes jezy nebo jejich propusti může být signálními znaky dále upraveno.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Obracím se na vás, pane premiére, s následující interpelací ve věci tarifů, které předložil Energetický regulační úřad. Nejprve trochu rekapitulace. MPO se na konci ledna vyjádřilo, že ideu nové tarifní soustavy podporuje. Vycházejí totiž ze strategických dokumentů, které vypracovala vaše vláda. Zároveň došlo v loňském roce ke schválení novely energetického zákona, která nový tarifní systém předjímá. Není to jenom ERÚ, kdo s tímto novým tarifem přišel.
Prosím, pane premiére.
Skutečně ERÚ je absolutně nezávislá instituce a má své kompetence. Tím se vracím k tématu, které je tady často frekventované v Poslanecké sněmovně, a to jsou obnovitelné zdroje. Ale byla to vláda, která nakonec nesla politickou odpovědnost a která to ve finále musí platit z hlediska nákladů, které jsou na obnovitelné zdroje, a stojí nás to hodně peněz ze státního rozpočtu. K těm novým tarifům. Tak daleko vládní kritika nešla. My jsme samozřejmě nechtěli po paní Vitáskové, aby zrušila pracovní skupinu. Já se teď pokusím alespoň k některým záležitostem toho návrhu, který připravila paní Vitásková a publikovala ho, vyjádřit. To znamená, tak jak ten návrh byl představen, tak by 38 % domácností zvýšil cenu elektřiny. Ten ryze technický přístup k nové tarifní struktuře, který představoval tento návrh, to byl skutečně technický přístup, který ale vůbec nezohlednil jakékoliv sociální aspekty. A není přece možné, aby sociální problém, který způsobí nová tarifní struktura, zase řešil stát tím, že bude muset kompenzovat tyto náklady občanům. Ty změny si vláda nevymyslela. Ty změny prostě jsou součástí technologických změn v rámci energetiky. To znamená, postupně dochází k přechodu na decentralizované modely se všemi souvisejícími důsledky pro řízení celého systému. To znamená, že by ten nový systém dopadl zejména na ty nejchudší. To je přece věc, kterou musel každý, kdo se s tím návrhem seznámil, odmítnout. To, co byl hlavní problém toho návrhu je, že tam byla naprosto nízká váha proměnné složky ceny. A tady si myslím, že to byla hlavní slabina, a doufám, že nový návrh takto vypadat nebude.
Prosím pane poslanče, pokud máte zájem o doplňující dotaz.
Děkuji, pane předsedo. Vy jste, pane premiére, hlavně měli zvažovat, než jste prosadili ten zákon.
Především, vážené poslankyně, vážení poslanci, žádný zákon, žádný zákon ani žádná vládní koncepce nedefinuje, jak má vypadat tarifní politika. Tarifní politika je přece o tom, jak lidé platí za spotřebu elektrické energie, jakou váhu má jejich spotřeba. To znamená, jaká je proměnlivá složka, to je to, co můžete ovlivnit jako spotřebitel, do jaké míry využíváte elektrickou energii. A pak je tady pevná složka, kterou už platíte dnes. To znamená, že se dramaticky snížila možnost spotřebitele svým chováním, například svým úsporným chováním, ovlivnit to, co za elektřinu platí.
Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Žádám pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby návrh dohody uvedl. Prosím, pane ministře.
To je samozřejmě zase úplně jinde, to je středoasijská republika. Je to ale dohoda vyššího typu, než je ta, kterou jsem tady předkládal s Kamerunem. Myslím, že je důležitý nejen pro Evropskou unii v tom regionu, ale i pro Českou republiku. Je to zdaleka největší obchodní partner Evropské unie v regionu Střední Asie. Kazachstán je pro Českou republiku třetí největší dodavatel ropy, například. To znamená, i v celé řadě oblastí potřebujeme s Kazachstánem více spolupracovat, a proto tato dohoda vyššího typu je vlastně něco, co i ten politický dialog dostane na vyšší úroveň. Je to zájem Evropské unie, je to zájem i České republiky.
Děkuji panu ministru zahraničních věcí a požádám zpravodaje pana poslance Luzara, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo pane předsedající. Dámy a pánové, tady už zazněly informace o Kazachstánu. Tato smlouva je svým způsobem průkopnická smlouva, která umožní českým firmám, českým občanům, ale i kazašským občanům a firmám lepší spolupráci na tomto velice dynamicky se rozvíjejícím trhu.
Nikoho ani z místa nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 93, z přítomných 128, pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pokračovat budeme pevně zařazeným bodem číslo Prosím pane ministře, máte slovo.
Já jsem si sice vzal celou tu zprávu, ale budu číst jenom její půlku, takže je to asi jenom 96 stránek... Jsou tam zprávy dobré a jsou tam zprávy horší. A tou příčinou aktuálního vývoje stavu životního prostředí je rostoucí význam a vliv spotřeby domácností.
Děkuji za slovo.
Písemné interpelace jsou vyčerpány. Já vás odhlásím a požádám o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, o návrhu pana poslance Marka Černocha dám hlasovat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní už dávám slovo ministrovi zahraničí.
Jedná se tedy o dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a státy střední Afriky. Dámy a pánové, je možné, že vám připadá, že ta Afrika není dostatečně silné téma, ale já vás ujišťuji, že to je zásadní téma. Afrika se nás skutečně týká. My to dneska registrujeme velice silně. Možná vám připadá, že dohoda o hospodářském partnerství se státy střední Afriky není významná. Vím, že byste mohli říci, že s Afrikou máme jenom jedno procento zahraničního obchodu, a tudíž to není něco, co nás dnes vytrhne. Opakuji, je to nejrychleji rostoucí kontinent na světě. Věřím, že bude přibývat těch zemí, které budou stabilní a které se budou rozvíjet ekonomicky i politicky. Tak si to představte. Jenom jediná země Afriky bude mít 400 mil. obyvatel. Takže proto si myslím, že mluvit o dohodě s těmito zeměmi má smysl. A ty ostatní se k tomu ještě nepřipojují. Kamerun je země, která je poměrně velmi stabilní na ty poměry.
Vzhledem k tomu, že u žádného tisku, který máme teď na pořadu, není přítomen ministr, jsou to tisky pana ministra Babiše, pana ministra Ťoka a paní ministryně Marksové, tak nezahájím projednávání dalšího tisku z důvodu nepřítomnosti ministrů a přeruším jednání Poslanecké sněmovny. Ještě než jsem dokončil větu, tak se přihlásil pan předseda Laudát.
Já bych vás poprosil, pane předsedo, aby skutečně už nějakým způsobem nejvyšší vedení této Sněmovny zakročilo. Na jedné straně to nejsou tak nevýznamné smlouvy, jak by se možná mohlo na první pohled zdát. My tady vláčíme před sebou permanentně 200 bodů a tento týden jednání poměrně odsýpá, přesto to naráží na to, že páni ministři mají někde jiný byznys. A skutečně už s tím něco dělejte! Tohle už není normální.
Já se obrátím na pana předsedu vlády a požádám jej, aby zjednal nápravu, jakkoliv paní ministryně Marksová je řádně omluvena. U pana ministra Babiše a Ťoka omluvu nemám, takže nevím, co jim zabránilo v přítomnosti v Poslanecké sněmovně.
Jsem přesvědčen, že tohle je jinak a že to je komplikovanější. Myslím si, že to svým způsobem velice souvisí s těmi otázkami, které dnes řešíme. Myslím si, že to má svou váhu, i když to může u někoho vyvolávat pocit, že to je na okraji. Afrika ve skutečnosti není na okraji podle mě. Opakuji, ona není na okraji té budoucnosti, protože si myslím, že se bude prosazovat stále významněji.
Děkuji panu ministru zahraničních věcí Lubomíru Zaorálkovi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Doporučuji, aby tento vládní návrh byl přikázán zahraničnímu výboru k podrobnějšímu projednání.
Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. To zopakoval zpravodaj. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ještě jednou, dámy a pánové, tohle je věc poměrně velmi srozumitelná a velmi jednoduchá. Jinak si myslím, že je to všechno jasné, a očekávám, že to podpoříte.
Žádám pana zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Václava Zemka, aby přednesl svoji zpravodajskou zprávu.
Navážu na pana mistra, on byl téměř vyčerpávající. Při této příležitosti byla podepsána smlouva o zamezení dvojího zdanění. Myslím si, že i tato smlouva, která je tady předkládána, přispěje k dalšímu rozvoji našich vztahů.
Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku.
Ta podstata je poměrně jednoduchá. Děkuji za pozornost i za vaši podporu.
Děkuji, pane poslanče. Prosím zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Jan Farský, aby se ujal slova.
V druhém bodě svého vyjádření definovala legislativně technické nedostatky, které je v případě, že bude projednáván v legislativním procesu, potřeba napravit.
Mám zde zatím tři přihlášky do obecné rozpravy, kterou tímto otevírám.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych tady rád dokázal klasickou zásadu, že není podstatné, kdo něco navrhuje, ale co navrhuje. Důvod je jednoduchý. Ta zásada je správná.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tedy obecnou rozpravu končím. Není tomu tak, v tom případě budeme hlasovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Zeptám se, zda je jiný návrh na garanční výbor? Další návrhy na přikázání nepadly.
Teď bych se chtěl ještě vrátit k jedné věci. Asi zhruba před rokem, když jsme tuto zprávu projednávali za rok 2013, tak jsem navrhl a upozornil na to, zdali by nebylo možné pokračovat nebo vrátit se k tradici vydávání zpráv o životním prostředí za jednotlivé kraje. To se nakonec podařilo. Zprávy o životním prostředí v jednotlivých krajích jsou nové, přinášejí novou strukturu.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní vidím pana poslance Leoše Hegera přihlášeného do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Což já si vždycky představuji jako močály na jižní Moravě a v jižních Čechách, které bývaly dříve. S tím souvisí docela zajímavý vývoj, který nepatří ani tak do naší republiky jako do celosvětového pohledu, který se při takových příležitostech čas od času vyskytne, a to jsou debaty okolo toho, jestli lidstvu prospělo DDT, nebo mu uškodilo. Já nejsem samozřejmě žádný velký odpůrce aktivistů, kteří bojují za životní prostředí. Tak to jsou extrémy. Ale ti komáři přece jenom určité riziko jsou a chtěl jsem na to upozornit.
Děkuji. Může být.
Ale budu se snažit vejít do těch dvou minut. Já nemám problém hlasovat pro tuto zprávu v souladu s doporučením pana kolegy Zahradníka, a to i když jde o zprávu, která už je vlastně dva roky stará a reflektuje něco, co se nedělo vloni. Taková záležitost by měla být opravdu promyšlena všemi směry. Česká republika v minulosti přišla opravdu o desítky tisíc rybníků a vodních ploch.
Toto znečištění je také ovlivněno velkou rozlohou intenzivně obhospodařované orné půdy. Dobrou zprávou je, že stále klesá materiálová a energetická náročnost hospodářství. Projevuje se v horizontu mnoha let.
Každý se může podívat, jakým způsobem si žije ve svém kraji. Nyní k těm trendům. Bohužel se zastavil trend zlepšování životního prostředí z předchozích let - bylo zdůvodněno panem ministrem. A bylo také zdůvodněno, že i když klesá dopad národního hospodářství na životní prostředí, přece jenom vzrůstající vliv je dopad z domácností. Více jak 50 % občanů naší země žije v oblastech, kde jsou překračovány přípustné koncentrace karcinogenních látek, zejména benzopyrenu. A pokračuje významná fragmentace krajiny zejména dopravou a výstavbou komplexů na zelené louce. Zastavěná plocha nyní zaujímá necelých 11 % území České republiky a zábor orné půdy v roce 2014 byl 2 441 hektarů. Tam to šlo i k desetitisícům, ale přece jenom ten zábor je pořád veliký. Klesá vliv národního hospodářství na životní prostředí zejména díky poklesu energetické náročnosti. Takže ve výboru jsme to obšírně prodiskutovali.